Děkuji za slovo, pane předsedající.
My jsme se zabývali tímto materiálem 13. května letošního roku s tím, že jak jsem avizoval již v minulém bodu, i zde doporučujeme jako výbor, aby Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci dohody.
Otevírám rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím. Žádný zájem nevidím, takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, a ona obě usnesení jsou shodná, takže budeme hlasovat jedním hlasováním. Tak si myslím, že tady jsme asi v dostatečném počtu. V hlasování číslo 131 přihlášeno 89 poslanců, pro 79, proti žádný. Jako další tady máme
Smluvní dokumenty tohoto typu jsou jedním z důležitých nástrojů boje proti nelegální migraci.
Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 88 poslanců, pro 83, proti nikdo.
Jeho cílem je vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s ratifikací Akt Světové poštovní unie přijatých na 26. Kongresu SPU v roce 2016 v Istanbulu. Po prvním čtení tohoto návrhu, které se v Poslanecké sněmovně uskutečnilo v únoru minulého ruku, byl zmíněný návrh v březnu stejného roku projednán zahraničním výborem. Zde bylo možno blíže vysvětlit všechny souvislosti a význam Akt Světové poštovní unie jako mnohostranných mezinárodních smluv pro zajištění vzájemného poštovního styku mezi 191 členskými zeměmi.
Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Jiří Strýček. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Nikdo nepožaduje znovu seznámit s usnesením. Zahajuji tedy hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 89 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu. Na řadě je bod číslo Pan ministr životního prostředí Richard Brabec je přítomen, a dokonce tu mám pověření dalšího člena vlády, takže tento bod je dobře ošetřen. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Delegace České republiky na zasedáních v roce 2016 a 2018 vystupovala v souladu s pozicí vlády a také ve shodě s koordinovanou pozicí Evropské unie. Takže je to i náš příspěvek k něčemu, co se nás třeba přímo úplně netýká, ale myslím si, že to je správné.
Děkuji za slovo.
Hlásí se pan poslanec Jan Hrnčíř s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. My v podstatě tuhle dohodu nebo ratifikaci téhle úmluvy také nepodpoříme už z těch důvodů, co tady zazněly, protože se domníváme, že skutečně pro Českou republiku je to nevýhodné, a nejsme ani členy eurozóny, takže si myslíme, že to není potřeba, abychom toto ratifikovali.
Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.
Jenom velice krátce ke slovům pana poslance Luzara. Ono je to opravdu docela takové smutné, že od roku 2014 se nepodařilo ratifikovat, to si řekněme, za to nikdo z nás nemůže. Skutečně jsme poslední. Vláda v roce 2016 řekla, že nechce vstupovat do bankovní unie. A nesouvisí to s tím. Naopak kdybychom se nestali signatáři, tak nám hrozí různé poplatky, které my platit nechceme, logicky. Nechceme platit za určité spojené krizové scénáře. Každopádně nesouvisí to se vstupem do bankovní unie. My na tom materiálu teď pracujeme a předpokládáme, že budeme navrhovat, k tomu směřujeme, že vstoupit nechceme.
Já jsem včas přivolal poslankyně a poslance do sálu, takže uběhla i nějaká lhůta, aby měli čas všichni přijít. Kdo je proti?
V souvislosti s tím si dovoluji uvést následující. Účelem smlouvy je především zabránit poškozování finančních zájmů obou smluvních stran formou účinné spolupráce při předcházení a šetření porušování celních předpisů. Smlouva umožní také výměnu informací a zkušeností celních správ v oblasti podloudného dovozu zboží a nezákonného obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Provádění smlouvy nebude mít dopad na státní rozpočet a nevyžádá si změny v personálním, materiálním ani finančním zajištění činnosti Celní správy, naopak lze předpokládat snížení počtu a rozsahu celních podvodů, a tím zajištění vyšších příjmů do státního rozpočtu.
Děkuji panu poslanci Jaroslavu Bžochovi a otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Takže rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan zpravodaj? Kdo je proti? A paní ministryně Maláčová zde není, takže tento tisk nemůžeme projednat, protože navrhovatel tady není. Takže tento tisk nemůžeme projednat. Půjdeme k dalšímu tisku.
K provádění dohody byl sjednán protokol, který byl podepsán zároveň s dohodou, a to 20. května minulého roku v Praze. Jeho platnost je vázána na platnost dohody. Děkuji za podporu a za pozornost.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, členové vlády.
Otevírám rozpravu. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
Účelem předkládané smlouvy je poskytnout bezpečnostním orgánům potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti všem formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi. Děkuji moc za pozornost.
Děkuji za slovo. Pan poslanec Navrkal se ze zdravotních důvodů omlouvá, vezmu to za něj. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, rád bych vás tedy seznámil s usnesením zahraničního výboru ke Smlouvě mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti. Policejní smlouvy tohoto typu má Česká republika uzavřené s celou řadou zemí a ty přínosy jsou naprosto jednoznačné. V daném regionu je to například Arménie.
Nemáte zájem. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Dalším bodem je
Dámy a pánové, tento materiál je nyní předkládán k vyslovení souhlasu s ratifikací dohody, která byla dne 25. června 2019 podepsána v Lucemburku všemi členskými státy EU. Sjednaná dohoda přináší právní jistotu a předvídatelnost, jež by měly v EU a Vietnamu pomoci přilákat a udržet investice podporující jejich ekonomiku. Z pohledu českého ústavního práva se jedná o smlouvu prezidentské kategorie. Dohoda vstoupí v platnost poté, co bude schválena dle příslušných vnitrostátních procesů všemi členskými státy. Evropský parlament vyslovil svůj souhlas se sjednáním dohody 12. února tohoto roku.
Nyní tedy budeme pokračovat.
Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.
Jedná se o vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Chilskou republikou v oblasti civilního letectví. Tyto vztahy nebyly až dosud upraveny žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Letecké společnosti z Chile a Španělska projevily v roce 2016 zájem o obvyklou obchodní spolupráci mezi leteckými dopravci, a to formou ujednání o společném označování linek mezi Chile a Českou republikou. To bylo také jedním z impulsů pro úpravu smluvních vztahů v této oblasti. Letecká dohoda je liberálního charakteru. Děkuji vám za pozornost.
Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 126, přihlášeno 90 poslanců, pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.
Dámy a pánové, dobrý den. Cílem zahraniční politiky České republiky je zajisté rozvoj vzájemně výhodných všestranných hospodářských vztahů s ostatními státy světa. Mezinárodní daňová smlouva cílí na omezení daňového zatížení subjektů při vyloučení mezinárodního dvojího zdanění. V současné době existuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem bezesmluvní vztah, přičemž pro rozvoj budoucích vztahů mezi oběma státy je existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nepochybně potřebná. Kyrgyzstán představuje poslední zemi z bývalého Sovětského svazu, se kterou doposud Česká republika nemá smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Tato daňová smlouva je pro naše podnikatelské subjekty velmi důležitá. Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem jsou dobré, avšak dosavadní objem obchodní spolupráce je v absolutních číslech stále na skromnější úrovni. Zmínit lze například v dubnu 2019 uzavřenou dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky. V Kyrgyzstánu je aktivní například česká firma Regulus, která dodala topný systém do stavby největší jurty na světě.
Paní zpravodajka ho nyní odůvodní.
Je předkládána včetně jedné pozměňující rezoluce.
Děkuji za slovo.
Pan zpravodaj, pan ministr? Poslanec Leo Luzar s přednostním právem za klub. Takže tím pádem vyhlašuji přestávku do 13 hodin.
Takže to jenom vás chci ujistit, že nic takového se nestane. Je to na posouzení, a samozřejmě tady jsme vázáni všemi dohodami, že je nebudeme vydávat za účelem takovýchto politických procesů a kde budou v ohrožení mučení a nelidského zacházení. A pokud jde o ty vaše dotazy, tak my nemáme s Hongkongem problém. Tak toto byly jediné dva případy. To je ošetřeno naprosto přesně a není možné z toho prostě vyklouznout. Jestli vám to takto stačí, pane poslanče?
Prosím, máte slovo.
Já vám možná ten dotaz pošlu písemně, nebudeme tím zatěžovat plénum Poslanecké sněmovny. Nicméně já se obrátím na paní ministryni napřímo. Děkuji za pozornost. Pane předsedající, v této věci nebudu dávat žádné návrhy, pro vaši informaci.
Prosím, máte slovo. Už máme jenom tři lidi, abychom měli kvorum, tak doufám, že se nám to brzy podaří. Paní Věra Kovářová se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Vážený pane ministře, moje interpelace se týkala vzájemné neinformovanosti mezi Ministerstvem zdravotnictví a krajskými hygienickými stanicemi či jinými ústředními orgány. Hovořil jste také o chytré karanténě. Musím konstatovat, že jsme byli v kontaktu právě s ohledem na náš zákon o informovanosti s ÚZISem a že ta komunikace byla výborná, a vás bych poprosila, zda byste mi to jenom nemohl - a myslím, že i pro kolegy - sdělit, jakým způsobem se tato informovanost vyvíjí v současné době a jak tedy to vypadá s chytrou karanténou.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
A uvědomme si, že i ti, kteří ty peníze distribuují, jsou lidé, kteří nesou určitou odpovědnost, a jsou to lidé, kteří potřebují mít alespoň elementární kontrolu. Ano, je pravda, že byly programy typu záruk, které byly náročnější. Čili já tím jenom chci říct, snažíme se, aby to mělo nějaké parametry rychlé, jednoduché, pro někoho to někdy může být trošku náročnější, ale pokud se kdokoli podívá na dokument nebo na mechanismus vyplňování ošetřovného, tak to byl triviální jednoduchý mechanismus. To se okamžitě napravilo a řádově se tím pádem mohlo jednat možná o desítky žádostí, nebo možná nízké stovky, ale spíš se domnívám desítky, které mohly být takhle nešťastně vyřízeny v tom, že se poté to po nich opětovně chtělo. Takže prosím trochu nadhledu v tomto.
Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat v rozpravě.
Samozřejmě ty další měsíce už to ti lidé věděli, takže už to nevykazovalo takové chyby. Přesto bych pana ministra poprosil, protože já jsem skutečně v té písemné odpovědi neobdržel odpověď na svou otázku, kolik za ten březen bylo těch žádostí, které musely být doplněny. To je jedna věc. A to byla druhá chyba.
Pan premiér tady není. Ptám se paní poslankyně Kovářové, co navrhuje. Prosím, paní poslankyně.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pěkné dopoledne. Než zahájíme body z bloku smluv v druhém čtení, tak se ptám, zda chce někdo vystoupit s návrhem na změnu schváleného pořadu schůze. Nikoho nevidím, takže budeme pokračovat v programu tak, jak jsme si ho schválili. Nyní se budeme zabývat bodem číslo
Jejím cílem je usnadnit uzavírání mezinárodních filmových koprodukcí, umožnit vznik evropských filmů, na jejichž výrobě se s ohledem na finanční náročnost podílí několik koprodukujících zemí, a zároveň tím chceme nepřicházet o možnost získat podporu z jiných zejména národních systémů podpor. Vytváříme tím rovněž právní rámec pro plnohodnotnou účast na budoucím filmovém díle i pro menší koproducenty. Česká republika je členem původní úmluvy už roku 1997 a s jednáním této revidované úmluvy jí nevzniknou žádné závazky, které by vyžadovaly legislativní změny.
Ano, paní poslankyně vystoupí. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Budeme hlasovat o navrženém usnesení. Usnesení připomenu. Zahajuji hlasování. Návrh usnesení byl schválen, vyslovili jsme s ním souhlas. Končím projednání tohoto bodu.
Přispívá k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, to je mezi stát zdroje příjmů a stát jeho příjemce. Do textu smlouvy jsou zahrnuty i některé závěry OECD, projektu BEPS proti snižování daňového základu a přesouvání zisků. Bangladéš patří k zemím geopolitické oblasti jižní Asie a se svou ekonomikou nabízí českým investorům jisté možnosti pro investice, například v oblasti textilního průmyslu, dopravy, energetiky či lehkého průmyslu. Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. V tomto kontextu lze uvést, že bilance vzájemné obchodní výměny je vzhledem k poměrně vysokému dovozu z Bangladéše výrazně ve prospěch této země. Tato komplexní daňová smlouva pokrývá zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů. Standardně také upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a současně zajistí i relevantní míru informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva zvýší právní jistotu případných investorů obou zemí, vytvoří prostor pro další české podnikatelské subjekty, a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů. Děkuji vám za pozornost a prosím o ratifikaci této smlouvy.
Děkuji za slovo. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 42. schůzi dne 2. dubna 2020 a po odůvodnění náměstka ministryně financí Ing.
Otevírám rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. Zájem nevidím. Kdo je proti? Hlasování číslo 136, přihlášeno 90 poslanců, pro 77, proti žádný. Končím druhé čtení tohoto tisku.
Já děkuji za slovo. První čtení proběhlo na 40. schůzi Poslanecké sněmovny a zahraniční výbor návrh projednal 30. dubna tohoto roku a doporučil dát souhlas s ratifikací. Senát dal souhlas s ratifikací na své 21. schůzi 30. dubna tohoto roku. Systém smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou proto prohloubí efektivitu, zvýší rychlost a zjednoduší řízení o vydávání osob a bude určitě přínosem k účinnější vymahatelnosti práva.
Paní ministryně, pan zpravodaj, nemáte zájem. Takže budeme hlasovat o navrženém usnesení. Hlasování číslo 137, přihlášeno 89 poslanců, pro 78, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
Nejedná se tedy o dohodu o volném obchodu, takzvaná EFTA, ta byla s Japonskem sjednána separátně. Předkládaná dohoda je smíšenou dohodou a vláda České republiky se sjednáním dohody vyslovila souhlas. Postoj České republiky byl od počátku kladný, cíle se shodují s našimi prioritami. Japonsko je velmi důležitým spojencem a významným obchodním partnerem České republiky. Stanovuje rovněž závazek stran chránit mezinárodní mír, bezpečnost, a to zamezením šíření zbraní hromadného ničení. Obsah dohody je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, stejně tak se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. Dohoda tak nebude mít dopad na problematiku rovnosti mužů a žen ani otázky životního prostředí.
Děkuji. Prosím ho, aby odůvodnil usnesení výboru.
Následně pověřil a zmocnil.
Děkuji panu zpravodaji.